Co je zajímavé, že je uzavřen prodej automobilů. To znamená, že v neděli se nepracovalo, chodilo se do kostela a svátek se ctil. Jeden z navrhovatelů byl součástí strany, která toto celou dobu propaguje a za jeho předsednictví i propagovala. Tak mě zaráží, že najednou hovoří úplně jinak. Přečtěte si zákoník práce. Takže pak jim ten svátek nikdy nezaplatí. Takže tím byste se měli zabývat a možná že byste nastavili více rovnosti mezi námi všemi. Svoboda podnikání. Opravdu chcete stavět právo a svobodu jedné firmy nad právo a svobodu tisíce rodin, právo a svobodu podnikat nad právo a svobodu mít ve svátek volný den tak, jak je v zákoně stanoveno? Opravdu chcete stavět právo a svobodu několika zahraničních vlastníků, kteří veškerý zisk vyvedou mimo republiku, nad právo a svobodu českých občanů a firem? Navržená úprava dopomáhá těm, kteří mohou mít otevřeno, nakoupit suroviny a zboží. Tento argument nemá svůj reálný ekonomický ani sociální podklad. Žádný podnikatelský subjekt nezatíží svůj podnikatelskou činnost nebo svůj podnik žádným úkonem, pracovní dobou, pozváním lidí do práce tak, aby zhoršili už tak špatnou ekonomickou situaci v den svátku. Nechce zatěžovat rodiny spolupracovníků zbytečným nástupem do práce v den svátku. Prostě žádná firma, která zaměstnává lidi, tak si váží svých zaměstnanců a nechce zatěžovat zbytečně jejich rodiny tím, že manželky nebo otcové nebo známí budou v práci. Veškeré firmy, instituce, nemocnice, které musejí zajistit v den svátku běžný provoz, omezují co nejvíce rozsah svých služeb tento den na minimum. Opravdu chceme stavět právo a svobodu jednotlivců nad právo a svobodu většiny národa? Našich spoluobčanů? Je nám jedno, že nemáte možnost důstojně oslavit svátek. Je nám jedno, že v době, kdy většina národa slaví a odpočívá, vy musíte do práce. Je to úsměvné. Opravdu je to úsměvné.
Začnu asi úplně obyčejně. Vážený pane kolego jménem pana předsedajícího, podle mě žijete úplně mimo realitu. Hrnou se tam hordy dalších. Takže je to o tom, že ten výkon je ještě mnohem větší, když už se o tom budeme bavit. Pominu to, že jste řekl, že do práce chodí jenom ženy. Druhá věc, co se týká nejmladší generace, a já ty lékaře zaškoluji. Ta nejmladší generace to bere jen jako volno. Jen jako volno. A já mám problém je do těch služeb i dát. A v tuto chvíli to je tak, že za nějakou dobu budeme rozhodovat, že ty lékaře tam budeme muset nechávat, protože jinak neobstarají ty pacienty. To o tom vůbec není.
Díky tomuto zákazu prodeje o některých svátcích mají zaměstnanci marketů více volna a podle našeho názoru si lidé na omezení prodejní doby zvykli bez nějakých velkých zásadních problémů. Proto nebudeme hlasovat pro jakékoliv pozměňovací návrhy, které rozvolňují tento zákon. To znamená, ani jeden návrh, který nějakým způsobem chce oslabit to, co jsme dlouhá léta chtěli, nebudeme podporovat. Myslím si, že hnutí ANO by si mohlo rozmyslet, na čí straně vlastně stojí. Jestli na straně zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců. My stojíme samozřejmě historicky na straně zaměstnanců a chceme jít ještě dál. Není kategorie více významných či méně významných státních svátků. Rozdělení na ty, kdy je zavřeno, a rozdělení, kdy není, nemá logiku. To je špatně.
Pan předseda Faltýnek je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
My jako hnutí ANO jsme tehdy hlasovali proti tomuto zákonu nebo nehlasovali jsme pro tento zákon. Tolik naše odůvodnění.
Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Dolínek, Nacher, pan předseda Stanjura, pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne. Jděte se tam podívat! To je pozitivní na tom, co jste řekl. Někdo to dělá jako měsíční nákup.
To je, jako že ti lidé tráví s celou rodinou v obchodním centru, tam dají do dětského koutku, tam si něco koupí, tamhle, tamhle. Vy jak chcete plánovat, aby ti lidé byli s těmi rodinami a nebyli v těch nákupních centrech, tak to tady skutečně nenastává, tento okamžik.
Jsou v zájmu občanů. Ti rozhodují svým chováním, zda budou nakupovat, nebo ne. A v jejich zájmu navrhujeme zrušit zákon, který nemá žádný smysl. To je celé. Budeme to kontrolovat. Ale nepoužívejte argumenty, nenapadejte chybnými argumenty ty, kteří s vámi politicky nesouhlasí. Názory jsou různé, to je legitimní, ale vy můžete za tu debatu. Díky vám jsme ztratili měsíce debat. A dneska jsme ve stejné situaci, jako jsme byli před mnoha měsíci.
Komplexní pozměňovací návrh podpořený garančním výborem je technickým zlepšením předloženého návrhu novely zákona o podpoře sportu, z něhož ta nejzajímavější témata: Na návrh pirátské strany byl zpřesněn obsah plánu státní politiky o povinnost definovat v něm cílové skupiny sportovců a alokaci konkrétních finančních prostředků pro tyto skupiny. Byla doplněna povinnost agentury vydat etický kodex stanovující podmínky a způsob styku zástupců agentury s představiteli sportovního prostředí. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl pro účely rejstříku doplněn způsob využívání dat informačních systémů veřejné správy. Na návrh sportovního prostředí byl potom doplněn orgán agentury o Národní radu pro sport jako poradní orgán předsedy agentury a byla doplněna podmínka udržitelnosti sportovního zařízení pro účely sportu po dobu deseti let. Byla vytvořena možnost shromažďovat údaje v rejstříku na základě vyhlášky, to je dále rozpracováno v návrhu pana poslance Birkeho a Kubíčka. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí byla upravena přechodná ustanovení s cílem dosáhnout plynulého přechodu kompetencí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na nově vznikající Národní sportovní agenturu.
Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Prosím.
Agentura jako taková lépe rozdělí finance do sportovního prostředí a rozdělení bude pod větší kontrolou veřejnosti. Dále, stane se místem, kde se bude připravovat koncepce sportu. Jsou to tři komplexní pozměňovací návrhy, které v okamžiku, kdy jeden z nich schválíme, tak ty ostatní už jsou dále nehlasovatelné. Následně podle toho, kterou variantou se vydáme, je v rámci právě toho postupu naznačeno nebo přesně definováno, které další body budeme dále hlasovat. Je zde jeden zvláštní bod, který se objeví ve všech variantách, a to je místo agentury. Nicméně bude hlasováno o všech těchto možnostech. A máte to přehledně naznačeno ve svých materiálech, které zde máte. To znamená, je zde procedura hlasování, kterou tímto navrhuji. Je to procedura, kterou doporučuje také garanční výbor. Konstatuji dopředu, že jsem byl dvěma poslanci upozorněn na to, že načtou legislativní změnu. A já následně potom, když se bude hlasovat o tomto bodu, tak řeknu, že to bude včetně legislativní změny, která byla načtena. Samozřejmě podmínkou je, že tyto legislativní změny poslanci načtou. To je z mé strany pro začátek.
Proceduru si případně podrobně probereme v dané části projednávání bodů. A teď bych prosil do rozpravy přihlášeného pana poslance Jandu.
Co k tomu můžu říct? Myslím si, že naše diskuse byla konstruktivní, věcná. Za to chci předkladatelům poděkovat, a hlavně za tu trpělivost. Některé moje návrhy byly reflektovány, některé ne. Z tohoto důvodu jsem vlastně podal komplexní pozměňovací návrh. Je to sídlo agentury v Ostravě. Myslím si, že Ostrava jako třetí největší město České republiky by si určitě nějakou takovou agenturu nebo nějaký takový úřad zasloužila.
Prosím, pane poslanče.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych se také vyjádřil ve třetím čtení k tomuto návrhu. Ta cesta byla dlouhá, dlouho jsme jednali nad poslaneckým návrhem. To je jedna z věcí, kterou bych hned na začátku vytkl tomuto návrhu. Jedná se o plnění vládního prohlášení.
Tady o nich rozhodujeme. Když to vezmu ad absurdum, tak by se někdo mohl rozčilovat, že co vůbec nějaké svátky. Mohl bych tady citovat vyjádření Národního centra pro rodinu. Je tady prosím nějaká analýza na stole? A pak bych rád připomněl, a mrzí mě - kolegové z mnoha klubů, zde nepřítomný pan kolega Kalousek nebo někteří členové ODS, já vím, že tady nesedí paní Udženija, ale je součástí vedení, a někteří další včetně pana kolegy Nachera totiž se vyjadřovali. Jako první argument byl - změňme ten chaos. Najděte si to. Opravdu to takhle zdůrazňovali. Takhle jsme se dojímali, jak nám jde o to, aby to bylo jednotné. Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který by se týkal všech státních svátků. Vždyť to známe. Nabízím tedy ten svůj pozměňovací návrh. Týká se všech státních svátků a věřím, že ho podpoříte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, ctěná Sněmovno, svoje vystoupení rozdělím na dvě části. K tomu dodávám, že tato petice byla ještě podpořena Svazem pekařů, takže můžeme mluvit o těch dvou desítkách tisíc lidí, kteří se i takto veřejně a prokazatelně podepsali za to, aby současná legislativní úprava zůstala zachována tak, jak v této chvíli je. Petenti ve své petici požadují zachování současného znění zákona o prodejní době v maloobchodě, to je zakotvení uzavření obchodu ve vyjmenovaných svátcích. Petice je tedy výrazem nesouhlasu s projednávanou novelou příslušného zákona, který toto ustanovení mění. Současná praxe se podle zástupců petentů osvědčila a není potřeba změny. Uzavření nebo otevření obchodů se týká nejen zaměstnanců v daných obchodech, ale i navazujících provozů. Za petenty vystoupila prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová.
Děkuji za slovo. Vždyť tam pracuje celá řada dalších lidí, kteří by také rádi měli volno ve svátek. Nikdy jste na to neodpověděli, nebyli jste schopni říci, proč zrovna tedy tento sektor zaměstnanců pro vás má tu přednost před některými dalšími. Myslím si, že to je ale určitý pohled na svobodu občanů, co budou ve svém svátečním čase dělat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Nejedná se jenom o zaměstnance, jedná se i o celé firmy. A poslouchejte ten paradox.
S faktickou poznámkou pan poslanec Nacher.
Takhle to není. Znova opakuji, my tady neříkáme, my tady vlastně jenom rušíme zákaz. To vy pořád něco někomu zakazujete. My říkáme tu možnost. On říkal, že už jsou některé provozy nebo některé řetězce, které se samy rozhodly, že zavřou na všechny svátky i bez toho zákona. Já jsem tady dával příklad i na tom veřejném slyšení, že jsou některé provozovny, restaurace, kavárny, které mají zavřeno třeba každou neděli nebo každé pondělí, že mají sanitární den. Nepotřebují k tomu zákon. A také mají kolem sebe všude konkurenci. My říkáme mít možnost otevřeno, ne že to je mus, že to je povinnost. To je jedna věc. Já bych v tomto případě, být vámi, neargumentoval, prosím pěkně, jak to funguje v zahraniční. A když pak bude jiný zákon, tak tím zahraničím argumentovat nebudete!
Děkuji a přihlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.
Já musím reagovat, protože to je to, jak se neposloucháme. Já jsem argumentoval těmi výrobci, kteří dneska mohou mít zavřeno, protože mají zavřeno právě ti malí, kterým oni dodávají. My právo a svobodu našich spoluobčanů shazujeme vůči zahraničnímu řetězci, který tady absolutně nenechá žádné peníze, které tady vydělá. Tak já jenom ještě jednou zopakuji. Já jsem tady nehájil ani jsem nic neříkal a nezpochybňoval, že dneska někteří si můžou rozhodnout, ale právě já bojuji za ty, kteří si rozhodnout nemůžou, kteří jsou dotlačeni smlouvou k tomu, že musí dodat zboží. A to, že to nevíte, kolegové, je jenom způsobeno tím, že bohužel pracujete v jiných oborech. Já se také nepletu do zdravotnictví, ani do školství, ani do jiných záležitostí, o kterých nic nevím. Hovořím o oboru, ve kterém pracuji 30 let, a většina, a zastupuji tady 120 firem z pekařského svazu, tak všichni chtějí mít zavřeno. To je zhruba 9 tisíc lidí.
S faktickými poznámkami se přihlásili pan poslanec Bláha a paní poslankyně Němcová. Takže přednost mají faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Já zase musím reagovat. Zamyslete se nad tím, co tady zaznělo. Takže vy máte smlouvu s někým a vypovíte si tu smlouvu, abyste svým zaměstnancům řekl: běž domů. Investovali jste třeba 100 milionů a investici hodíte do koše? Neuděláte to, protože prostě vám jde o ty zaměstnance a jde vám o tu investici. Jde vám o ty zaměstnance. Věřte tomu, že my, kteří podnikáme, my si nechodíme pro peníze, tak jako většina lidí, která pracuje ve státním sektoru.
Já budu velmi stručný, nicméně si neodpustím jednu věc, kterou bych mohl říct, a využít toho práva, že můžu v rozpravě promluvit, ale zásadně budu velmi stručný. Takže Milane, ještě jednou, děkuji mnohokrát. Nyní mi prosím ale dovolte, abych načetl už avizovanou legislativně technickou úpravu pro třetí čtení. Myslím, že tím je věc naprosto jasná.
Já také děkuji. Prosím, abyste se obracel na ostatní poslance mým prostřednictvím. A nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Pojezný.
Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Samozřejmě že i náš klub je pro to, aby sportovní prostředí bylo co nejstabilnější, aby mělo nějakou vizi kvalitního rozvoje, proto jsme také my přivítali ten nový subjekt, který má být na sportovní scéně, čímž je Národní sportovní agentura. A v něm právě by měl být zakotven ten institut Národní sportovní agentury. A právě možná to bude na ní, aby se tím zabývala jako jedním z prvních úkolů. Musím upozornit, že při žádostech o dotace má s vyplněním problémy na 40 % oddílů, z toho 15 % oddílů vůbec o tyto finanční prostředky nežádá. Vesměs jsou to ty malé kluby, kde jsou ať už starší trenéři, nebo vedou to starší funkcionáři, kteří používají na rozdíl od pirátů mobil na to, aby se dovolali nebo poslali esemesku, a ne na to, aby třeba přes mobilní aplikace dělali spoustu dalších činností.
Zahajuji hlasování.
Garanční výbor tento návrh doporučuje.
Děkuji.
Výbor pro veřejnou správu k němu nezaujal žádné stanovisko. Takže budeme hlasovat návrh A4 bez stanoviska garančního výboru.
Předkladatelé vlastně v návaznosti na připomínky z ministerstev hned připravili komplexní návrh k původnímu. To znamená - což teď trošku postrádám v oblasti sportu - říci si, prostředky, které dáváme do oblasti sportu, na jaké cílové skupiny je dáváme. Zdali na volnočasově sportující děti, nebo na talentově sportující děti, na profesionální sport či reprezentace a tak dále. Zmínil bych další pozměňovací návrhy, které jsme zde podali. Několik těch návrhů se týká transparentnosti v oblasti sportu, transparentnosti sportovních organizací. Nicméně předložený návrh zákona tu transparenci neobsahuje. Ani toto nebylo přijato ve výboru a vlastně všechny pozměňovací návrhy ohledně transparence výborem neprošly, což považuji docela za škodu. A to nejsou údaje, které třeba odporují GDPR. To určitě ne. To, že mluvíme o transparentnosti, je pěkné, nicméně bych uvítal, aby nějaká pravidla transparentnosti byla již obsažena v legislativě. Vezměme, že máme ústřední orgán státní správy, kterým bude agentura, kterou bude řídit předseda, a po ruce mu budou členové sportovních asociací, lidé, kteří pak nejvíce budou ovlivňovat, jaké dotační programy budou vypsány, a budou to právě tyto organizace, tyto největší organizace, které tam vyšlou své zástupce a budou vlastně tím ovlivňovat, kam potečou peníze z těchto vypsaných programů. Proto také jeden z mých pozměňovacích návrhů je o tom, aby agentura rozhodla o tom, zdali vůbec tuto radu chce zřídit - ne aby měla její zřízení přímo nařízeno v zákoně. Dále bych zmínil některé pozměňovací návrhy, které se týkají předsedy agentury. To znamená, aby zůstala řízena Ministerstvem školství, aby ministr, člen vlády, byl odpověden za kroky v této agentuře, za udělování dotací v oblasti sportu. První pozitivní věc je, že se někdo aktivně začal zajímat o oblast sportu a chce zde něco udělat. Sice moc nesouhlasím, jakým směrem se vydal, nicméně i to je pozitivní, že oblast sportu, která byla dodnes pod Ministerstvem školství, hodně živořila a možná uvidíme, kdo bude tím předsedou agentury. Možná sport nabude trochu jiných rozměrů a bude se o něj někdo více starat. To je docela podstatná věc.